Přečtu omluvenku, která ke mně dorazila. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Milan Brázdil.
Ty údaje jsou pro nás nesmírně důležité. A on ten problém má jinou, naprosto zásadní rovinu a ta zásadní rovina se nazývá kvalita poskytované péče. Je to věc, která je ve světě běžná. Když ve Spojených státech půjdete na operaci, pracoviště, na které jdete, má samozřejmě svůj seznam výsledků, který je prezentován, kolik pacientů jim operaci přežilo, v kolika procentech byla úspěšná, kolikrát byli rehospitalizováni znovu pro nějaké komplikace, jaká byla délka ošetřovací doby. Všechny tyto údaje jsou známé. A americký pacient, který je pojištěn jiným způsobem, nebo to platí jiným způsobem, si může skutečně vybrat. Jsem přesvědčen o tom, že takovýto prostor musíme otevřít i v našem zdravotnictví, a tento zákon k tomu dává podklady. Jedna zásadní výhoda by byla v tom, že by stát skutečně věděl, o která pracoviště se má ze svého pohledu starat, protože pro něj jsou nejefektivnější a de facto ve svém důsledku i nejlevější.
Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Ludvík Hovorka.
Děkuji za slovo. Tolik moje poznámka k tomuto návrhu zákona.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já skutečně jenom velmi stručně.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 33. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pokud se nikdo nehlásí, přistoupíme k projednávání bodu tak, jak jsme si schválili. Otevírám první bod dnešního jednání a tím je Prosím, pane ministře.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl projednávaný vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o zdravotních službách. Navrhovaná novela upravuje zákon o zdravotních službách především v rozsahu vymezení Národního zdravotnického informačního systému, dále už jenom NZIS. K této právní úpravě bylo přistoupeno zejména proto, že vyvstala potřeba stávající právní úpravu NZIS upřesnit co do účelu a obsahu tak, aby bylo jednoznačné zřejmé využití opodstatněné sbírání údajů a zajištění jejich ochrany před možným zneužitím. Nicméně v oblasti zabezpečení dat a kybernetické bezpečnosti -
Já se omlouvám, pane ministře, že vás přerušuji, ale opět vás kolegyně a kolegové požádám, abyste snížili hladinu hluku v sále. Jestli máte něco důležitého, co si potřebujete říct, tak jděte do předsálí. Děkuji vám.
Nicméně v oblasti zabezpečení dat a kybernetické bezpečnosti nyní dochází k intenzivnímu vývoji a na něj musí reagovat i nastavení NZIS. Vedle zmíněného zpřesnění dochází ke změně vymezení správce NZIS. Možnost ad hoc činit změny v osobě správce NZIS nepřispívá k jednotnému koncepčnímu vedení ani nepřispívá ke kontinuitě sběru a zpracování dat. Navrhuje se tedy, aby NZIS měl ze zákona určeného jednoho správce, a to Ústav zdravotnických informací a statistiky. Vedle již zmíněných registrů se dále zřizuje Národní registr hrazených zdravotních služeb a Národní registr zdravotnických pracovníků. Jejich zřízením chceme vyplnit bílé místo v oblasti dostupnosti dat pro hodnocení kvality péče a také vybudovat nezbytnou datovou základnu pro optimalizaci systému úhrad ke zdravotní péči. Nyní bych se rád pro bližší vysvětlení stručně vyjádřil k nově zřizovaným registrům. Zavedením Národního registru hrazených zdravotních služeb se především sleduje založení datové základny pro optimalizaci a kultivaci systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění. K tomuto účelu budou využity údaje zdravotních pojišťoven, které mají tyto instituce s ohledem na svou činnost již nyní k dispozici.
Prvotním důvodem je objem finančních prostředků, o které byly obcím od roku 2008 v rámci dvou novel navýšeny daňové příjmy. Dalším důvodem je ekonomické hledisko. Finanční situace obcí na rozdíl od krajů je dobrá. Daňové příjmy obcí rostou. V žádném případě nechceme obce trestat za to, že dobře hospodaří, jak již v rámci proběhlých diskusí zaznělo. A děje se tak napříč všemi velikostními kategoriemi. Z uvedeného plyne, že v současné době není situace na to, aby se bez konkrétního důvodu a záměru pouze navyšovaly daňové příjmy obcí.
Já jsem se na začátku ptal, zda si chcete vzít slovo před otevřením rozpravy. Řekl si o něj pouze pan ministr.
Ale samospráva není jen kraj, samospráva jsou také obce. Ano, vraťme krajům tento podíl na původní úroveň. Já bych byl poslední jako dlouholetý krajský zastupitel, který by tento požadavek chtěl nějak zpochybňovat. Uvádím to z jednoho prostého důvodu. Chci demonstrovat, že bohužel v posledních dvou letech se stát k obcím ve vztahu k rozpočtovému určení daní nechoval zrovna solidně.
Dámy a pánové, tady napravo, pan kolega Plzák si sype popel na hlavu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Musel by se změnit zákon. Tím malinko popíráte to, co jste před chvilkou říkal, že je potřeba diskutovat jen k věcem, které se týkají toho zákona. Já jsem se řádně přihlásil k tomuto návrhu zákona, protože jsme o něm podrobně diskutovali ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a napříč politickým spektrem, ono už to tady padlo, jsme se dokázali dohodnout na přijatelném kompromisu, který říká, že na města a obce by se myslet také mělo. Mí kolegové předřečníci tady často opakovali argumenty. Včera jsem při interpelacích poslouchal nejenom opoziční poslance, když interpelovali jednotlivé ministry, případně premiéra, ale i koaliční poslance, když tady tuším pan kolega Seďa, prostřednictvím předsedajícího, říkal, že jsou potřeba peníze na památky nebo na nějaké... Mluvili jsme tady, a to chci zdůraznit, že jsme na obce často přenášeli povinnosti a příliš jsme ty povinnosti nesanovali právě ze státního rozpočtu. Připomenu jenom zákon o odpadech a nové tituly, kde obce a města musí shromažďovat bioodpad, a tak dále a tak dále, a že s tím mají nějaké výdaje. Mluvili jsme tady o spoluúčasti měst a obcí na programech a projektech financovaných Evropskou unií. Tím pádem ale tlačíme k tomu, aby se města a obce zadlužovaly. Přesto slova pana ministra financí, tady říkal: obce a města hospodaří dobře. No, kde je mají v tom případě vzít, ty částky nejsou příliš velké.
Poslední pokus přesvědčit především vládní poslance, aby podpořili naše obce a města. Já vám řeknu pár čísel a čerpám z materiálu Ministerstva financí České republiky. Kdo někdy podrobněji zkoumal RUD a zadlužení obcí, tak ví, že klíčovou složkou tohoto zadlužení jsou naše čtyři největší města. Jsou to taky města největší s největšími příjmy. A vy sami jako vládní politici a vládní poslanci se chválíte, jak jste to dobře navrhli a jak se ten schodek snižuje. Obce, města a kraje své dluhy platí na rozdíl od státu. Čím méně, tím lépe, ale na jistinu, na jistinu nešla ani koruna. Nevztahuji to na poslední dva roky fungování této vlády. Zkusím to ilustrovat na jednom případu a poprosím buď pana premiéra, nebo pana ministra financí, aby kvantifikovali dosah posledního exekutivního rozhodnutí vlády. Což je věc, která určitě není populární, a proč by to ti starostové vlastně dělali? Pokud to není jenom tlak toho státu. To nejsou malé peníze. Anebo vláda navrhuje starostům a hejtmanům, aby svým lidem snížili platy? To si myslím že ne. Takže automaticky se předpokládá, že zhruba o 4 % se zvýší objem platů. Taky mají mnohém větší aparát než my. Já mu věřím, takže ho poprosím o to číslo. A pak ho porovnejme s tím, co navrhujeme. Dokonce ve třech krocích. My ten aparát nemáme, nevidíme každý měsíc, kolik přesně dělá výběr daní a kolik z toho jsou sdílené daně. Ale v zásadě jsme se shodli. My jsme program schůze nenavrhovali. Kdyby RUD začalo v devět, už jsme ho měli za sebou. No je to tak! Je to tak. To znamená, když říkáte, že nedojde na EET, no kdybychom začali EET, tak jsme u EET a nejsme v RUD. Nestěžujte si sami na sebe. Vy rozhodujete, které body budeme projednávat. A my jsme se snažili opravdu vážně, že to není politický výkřik, aby to šanci mělo, tak jsme neměnili parametry vládního návrhu. Ano, to jsme mohli. Dneska to už udělat nemůžeme. Ale abychom zvýšili šanci, a to berte jako naši normální legitimní politickou úvahu toho, aby mohly projít naše návrhy, tak jsme nechtěli rozbíjet návrh vlády. A nevím, jestli bychom měli větší šanci pomoci obcím, kdybychom vlastně měnili návrh vlády. Takže my jsme ho zachovali, jsme pro něj připraveni a budeme pro něj hlasovat. A kromě toho jsme dali další věci. Máme za sebou jeden rok od komunálních voleb. Když jim ty peníze nedáme, tak to budou dělat taky, ale určitě se jim toho povede méně, než kdybychom mohli s těmi penězi.
Sami jsme si ty platy zvýšili, a těm obcím ty peníze nedáme? Těm obcím nezaručíme to, že se jim ten příspěvek bude postupně zvyšovat každý rok, tak aby se ty obce, stejně jako my, za několik let dostaly do stejné situace, ve které byly, než byla krize. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Františku Váchovi, s faktickou poznámkou ještě paní poslankyně Věra Kovářová a poté také faktická poznámka Ludvíka Hovorky.
Já bych se ráda obrátila na pana ministra. Chybí nám průběžná reakce na dotazy kolegů. Kolega Pavera pokládal dotazy, ale odpovídal si na ně i sám, takže možná by bylo dobré, kdybychom znali i odpovědi vaše, pane ministře. Prosím, pojďte a připojte se do této diskuse. Prosím vás o to. Nebo se chcete spokojit s tím, že vládní návrh prosadíte silou? To by byla hodně špatná zpráva pro český a moravský venkov.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Jsou to projevy o tom, že trestáme obce. Vypadá to, že jediní zástupci obcí a měst, kteří chtějí dobře pro naše obce a města, pro jejich obyvatele, pro starosty, jsou jen ti, kteří tady vystupují. Víte, já si myslím, že to není úplně pravda. A také bych rád slyšel, co se změnilo, co se změnilo od středy. Ve středu jsme tady byli kritizováni, že jsme nezodpovědní, že v časech bohatých prostě rozhazujeme peníze. Tady se navrhuje zvýšit výdaje státního rozpočtu bez jakékoli kompenzace. A něco se změnilo zřejmě za ty dva dny, teď už se všichni chováme špatně. My se chceme chovat zodpovědně, abychom nezvyšovali výdaje státního rozpočtu, a tady zase jsme kritizováni za to, že je nezvýšíme.
My jsme naprosto konzistentní. My hovoříme o tom, nejenom kolik peněz se ve státním rozpočtu utratí, ale také na co se ty peníze utratí. Tam je utrácíte správným směrem. Proto to podporujeme.
Nyní pan poslanec Stanjura také s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Také reakce na vystoupení pana poslance Hovorky. Přece v každém výboru má koalice většinu. A k těm výdajům. Ale připomínám hlasování toho výboru.
Nyní faktická poznámka pana poslance Františka Váchy a pak faktickou poznámku bude mít předseda vlády. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. My tu nemluvíme o plýtvání, my mluvíme o tom, že by se spravedlivě mělo dělit mezi obce a kraje.
Nyní tedy s přihláškou do rozpravy, s faktickou poznámkou předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka.
Děkuji. Mám pocit, že dneska už asi nestihneme zase nic jiného než jenom tu diskusi, ale myslím si, že ta debata je příliš abstraktní. Především, dámy a pánové z té pravé strany Sněmovny, kteří tady neustále jeden za druhým vystupují a říkají, že bychom neměli přidávat krajům, že bychom měli přidat obcím, tak říkají věc, která není přesná. My těm krajům přece nic nepřidáváme. My jim jenom vracíme to, co jim pravice, když byla ve vládě, sebrala. To není žádné navyšování finančních prostředků. Vracíme to, co jim ODS a TOP 09 sebraly. Je to pravda, vy jste to krajům sebrali, my jim to vracíme. A teď pozor - na co jdou ty peníze. Když jedete autobusem nebo vlakem, kraj to dotuje. Když si zavoláte záchranku, kraj to dotuje.
Děkuji za slovo. Pak jsem ovšem ze strany zejména pana ministra Babiše slyšela tolik novátorsky pojatých informací, že zkrátka a dobře musím reagovat. Vážený pane ministře, dovolte mi proto, abych se vás pokusila poučit. Ve třetím čtení tohoto návrhu je skutečně nejvyšší čas. což jsou všechno argumenty, které zazněly v rámci předchozího projednávání. Pokusím se tedy přidat ještě něco navrch, něco, čemu byste mohl rozumět. Východisko je jednoduché. Když subjekt, stát, obec nebo kraj, vykonává více agendy, měl by mít také k dispozici více zdrojů. Když má více agendy, ale méně zdrojů, vzniká problém. A přesně k tomu u nás v posledních letech došlo. Víte, pane ministře, kolik povinností bylo na obce jen za posledních deset let uvaleno? Ale já to vím přesně. Hodně, opravdu hodně. Ale na té malé obci asi přece jen trochu lépe, protože je starosta často právě tím, kdo tyto povinnosti musí plnit. Pokud jde o ty zmiňované povinnosti, považte, že jen v tomto volebním období bylo přijato 124 zákonů. Rovněž zavádí další povinnosti, které zvyšují administrativní zátěž, jako jsou vypracovávání dotačních programů, zveřejňování záměrů v delší lhůtě, než je lhůta obvyklá, vypracování veřejnoprávních smluv na každou, byť i marginální dotaci, vyúčtování dotace bez rozdílu, přezkoumávání rozhodnutí o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a především vyhotovení sdělení o nevyhovění žádosti včetně odůvodnění, které může přezkoumávat správní soud. Ekonomické ohodnocení nově zaváděných administrativních úkonů ve finančním vyjádření převýší mnohdy hodnotu dotace poskytnuté žadateli, a tak dále a tak dále. Příklad byl myslím dost působivý, takže nemusím přidávat další. Závěr je jednoduchý. Obcím a městům prostě povinností skutečně přibývá a to má své ekonomické souvislosti. Ale rozhodně ne tolik, aby to pokrylo výkon veškerých úkolů, kterými stát obce rok za rokem doslova zasypal. A už vůbec ne těch úkolů, které by samosprávy pro své občany realizovaly. To je tedy první argument, na který chci upozornit. Stát toho chce po obcích a městech moc a dává jim za to málo. Však se s tím ti starostové ještě nějaký ten pátek popasují, jako by říkal stát, respektive pan ministr Babiš - kterého jsem oslovila a on bohužel odešel - při pohledu na zanedbaný obecní majetek s historicky velkým vnitřním dluhem, za který současní a nedávní představitelé samospráv v naprosté většině fakt nenesou odpovědnost. Druhý argument s tím prvním úzce souvisí. Výkon přenesené působnosti není ze strany státu obcím a městům plně hrazen, jde jen o příspěvek. O drobných nárůstech by se snad ve slušné společnosti raději ani mluvit nemělo. A třetí, už poslední argument. Tato vláda se hlásí k zásadě subsidiarity, ale jen tehdy, když se jí to hodí. Na vnitrostátní úrovni, zdá se, princip subsidiarity končí za hranicí krajů. Víte, pane ministře, já jsem dospěla k názoru, že vás osobně to prostě nezajímá, že to pro vás není téma. Nevím, proč taková prodleva. Tam se totiž píše: Zajištění místního rozvoje má být doménou obcí, které mají mít dostatek prostředků pro jeho dosahování. Já těmto kolegům děkuji a věřím, že je odvaha neopustila. Prosím je tedy ještě jednou o tuto podporu a věřím, že jich nebude málo. Děkuji za pozornost.
Ještě než dám slovo panu předsedovi Stanjurovi, tak dvě omluvy. Nyní s přednostním právem pan předseda klubu ODS.
Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Pokračujeme v rozpravě vystoupením pana poslance Františka Váchy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. My rozhodujeme o podobě vládního návrhu zákona o rozpočtovém určení daní, který lze v této formě, v jaké byl předložen, považovat za diskriminační. Kolegyně a kolegové, já předpokládám, že všichni, kdo tady sedíte, jste z nějaké obce. Přesto tato myšlenka tady se dostala na plénum, tak ji nemůžeme nezmínit. Zajímavý je rozpor mezi závěry rozpočtového výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pane ministře, já jsem vás 10. září interpeloval ve věci nedostatečné výše příspěvku obcí na výkon státní správy. Obrátil jsem se na vás v souvislosti s přípravou státního rozpočtu na rok 2016 a s prosbou ve věci výše příspěvku pro obce na přenesený výkon státní správy. Je známo, že řada obcí na přenesenou působnost dlouhodobě doplácí ze svých daňových příjmů, o kterých se teď bavíme. Ještě zajímavější je, že mi napíšete, že vedle zmíněných skutečností nelze pominout ani fakt, že příspěvek na výkon státní správy je sice významným, příspěvek státu, ale nikoli jediným zdrojem krytí přenesené působnosti, mezi něž patří mimo jiné i daňové příjmy. Tak vy v té odpovědi souhlasíte s tím, že část té zátěže státní správy musí být kryta z daňových příjmů, nicméně když se potom přijde s novelou zákona o rozpočtovém určení daní, tak těm obcím nedáte nic a dáte to jenom krajům. Ten teď rušíte, nebo ho zrušíte pravděpodobně za nějaké tři body, pokud se tam vůbec dostaneme.